Není tomu tak. Nepadl žádný další, jiný návrh, a já tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Dnes na celý jednací den ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Radim Fiala. Od 12 do 14 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec David Pražák. A dále na celý jednací den ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Radek Vondráček. A já otevírám další bod dnešního programu a tím je I zde z pověření vlády tento návrh zákona uvede ministr školství, pan ministr Balaš. Prosím, ujměte se slova. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych pro potřeby druhého čtení stručně připomněl návrh novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Tento návrh byl vypracován na základě vyhodnocení dosavadního fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, kdy se jako potřebné ukázalo přistoupit k výslovné úpravě nastavení pravidel vnitřního chodu úřadu. Materiál navazuje na materiály diskutované již v minulém volebním období, kdy k přesnějšímu vymezení vztahů uvnitř úřadu vyzval již v únoru 2021 tehdejšího ministra vnitra kontrolní výbor Poslanecké sněmovny. Hlavním principem navrhovaných změn je posílení kolektivního prvku ve vedení úřadu. Za tímto účelem je navrženo vytvoření Kolegia úřadu jakožto vrcholného orgánu úřadu složeného z předsedy i členů úřadu. Ústřední manažerská role předsedy, který stojí v čele úřadu, řídí jeho činnost a považuje se za služební orgán, ale zůstává zachována. Poslanecké sněmovně tento návrh v předloženém znění schválit. Děkuji za pozornost. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán ústavně-právnímu výboru.
Děkuji za slovo, pane předsedající, dobré dopoledne. V rámci rozpravy bylo navrženo usnesení, nicméně byl navržen protinávrh jiného usnesení, o kterém se hlasovalo a jehož znění bylo kontrolní výborem přijato.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Není zde přítomna, dobře. V tom případě se chci zeptat, zda někdo další z ústavně-právního výboru přednese zprávu tohoto výboru?
Za mě je velmi důležité, že se k návrhu vyjádřila spousta organizací, ale především že na něm spolupracovali a vyjadřovali se pracovníci Úřadu práce, protože, tak jak jsem říkala, zohledňuje to poznatky z jejich praxe.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já mám na pana ministra pár dotazů. Druhá věc. Rozumím tomu, že jdeme správným směrem, protože nadnárodní korporace při svých pobočkách v rámci výkladu úřadů práce... nebyl vždy stejný výklad, tak jako k firmám, které působily v České republice, tak zda dojde k tomuto napravení. Další věc je ohledně úřadů práce, a nechci předjímat, doufám, že to bude velmi dobré, kdyby došlo řekněme k vzniku insolvenčních řízení ve větší míře v souvislosti s energetickou krizí a válce na Ukrajině, zda kapacita úřadů práce v této agendě bude dostatečná a těm lidem pomůže.
Děkuji, pane poslanče.
To prostě v této situaci nejde. Nevíme, kolik případně firem se může dostat do nějakých problémů, a jejich zaměstnanců, kteří potom tady tou úpravou jsou chráněni.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Ta přetíženost jejich je skutečně nesmírná v poslední době. Navíc, i tak jak se zmínil pan ministr, ani nemůžeme jinak jako Česká republika, protože chceme mít samozřejmě tuto oblast velmi dobře sladěnou s legislativou Evropské unie. Ale pro ty pracovníky je nesmírně důležité mít jasně dané termíny, lhůty. A není to jenom pozitivní pro pracovníky, kteří tedy vyplácejí ty mzdové prostředky, ale především pro samotné zaměstnance. Za nás tedy, za hnutí ANO, určitě budeme na tomto dál spolupracovat a hodnotíme to pozitivně, už jenom pro ten přínos pozitivní pro úřady práce.
Děkuji. Do obecné rozpravy se hlásí ještě pan poslanec Kaňkovský.
Dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové, vážení členové vlády. Takže my vítáme, také rádi budeme spolupracovat na této novele.
Jsme v obecné rozpravě. Je ještě někdo, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Zaznamenal jsem návrh na zkrácení lhůt. Obecnou rozpravu tedy končím. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.
Tolik za mě velmi stručně. Děkuji panu ministrovi za to, že můžeme tento zákon tady teď takto projednávat.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v rozpravě. Jako další vystoupí pan poslanec Ivo Vondrák, připraví se paní poslankyně Renáta Zajíčková.
Dobré dopoledne ještě jednou. Dámy a pánové, mnoho věcí bylo řečeno. Myslím si, že lze s celou řadou věcí stoprocentně souhlasit. Některé věci bude třeba ještě dotáhnout. Ty studie ukazují, že právě mladí učitelé odcházejí v brzké době, protože ne že mají málo peněz, ale protože mají pocit, že se jim nikdo na té škole nevěnuje. Takže já si myslím, že to jsou věci, se kterými budu souhlasit. To znamená, my jsme schopni dočasně tímto způsobem ten problém vyřešit, ale nejenom dočasně. Já bych chtěl říct, že vnímám tento zákon jako jeden z dalších kroků k celkové reformě školství. Já se přiznám, že jsem trošku nervózní z toho, když slyším, že bychom na tom chtěli něco ušetřit. Nemyslím si, že reforma je o tom, že se na ní bude šetřit. Reforma obvykle vyžaduje peníze navíc. To znamená, už to bude skutečně o podstatě věci, už to nebude jenom řekněme encyklopedický výklad. Už to tady zaznělo. My jsme měli velmi zajímavou cestu do Finska. Je to spousta materiálů. A podívejte se na to, protože je tam celá řada velmi inspirujících věcí. Ve Finsku mají učitelé na základním stupni, nejnižším stupni, podprůměrný plat a na těch vyšších nadprůměrný plat. Takže ono to není jenom o těch penězích. A ukazuje se, že je to možná jednodušší, než si chceme připustit. Je to o důvěře v toho učitele. Tím myslím převzít. Nejen adaptovat, ale adoptovat. Myslím si, že ten potenciál to má. Skutečně stojí za to to vidět. Když jste na té škole, kde jsme tedy byli, tak tam vzali děti a otázka zněla: Jak se ti líbí ve škole? Ale v čem to je? Takže já bych chtěl říct, že já určitě budu pro to, abychom posunuli tento zákon, a myslím si, že moji kolegové také posunuli tento zákon dál.
Se zpomalující se světovou ekonomikou i válkou se mění i investice do českých startupů. Většinou nezanikají, ale investoři jsou přísnější. Není to překvapivé. Spojené státy americké patří mezi největší země dle počtu realizovaných investic v České republice. Jen připomínám, že investiční společnosti v Česku mívají právní formu akciových společností. Zpravidla se jedná o dceřiné společnosti obchodních bank, které jsou na základě udělení licence od České národní banky oprávněny vykonávat následující činnosti: Funkce obhospodařovatele: Jedná se o obhospodařování majetku investičních či podílových fondů včetně investování a řízení souvisejících rizik. Funkce administrátora: Jedná se o administraci investičních a podílových fondů. To zahrnuje vedení účetnictví, právní služby, oceňování majetku, řešení stížností a reklamací nebo také výpočet hodnoty akcií či podílových fondů. Další povolené funkce: Mimo jiné již výše popsané mohou investiční společnosti také současně provádět úschovu a správu investičních nástrojů těchto fondů, a to včetně přijímání a vydávání pokynů týkajících se souvisejících investičních nástrojů. Investiční společnosti mohou rovněž obhospodařovat majetek i dalších zákazníků na základě individuálních smluv či poskytovat finanční poradenství. Klíčové informace jsou informace poskytované investorům, než provedou investice. Náležitosti, formu a jazyk sdělení upravuje stávající zákon o investičních společnostech a fondech. Každá investiční společnost musí mít webovou stránku. Navrhovaná právní úprava je nezbytná z důvodu potřeby implementace evropského právního předpisu. Jako poslanecký klub hnutí ANO podporujeme schválení této novely. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Hlásí se pan poslanec Kohoutek, nebo to byl omyl? Tak já ještě jednou přečtu, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Kdo je proti? Návrh byl přijat a já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. Kdo je proti? Prosím.
Jsou na to názory - někdo říká, je to v rozporu s evropským právem, jiný expert říká, není to v rozporu s evropským právem, takže... Já to zkrátím. Chci prostě říct, že tento návrh si zaslouží odbornou debatu.
Děkuji.
Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Vondrák.
Děkuji za slovo. Myslím si, že to je ukázka toho, jak by věcná debata měla probíhat zde na půdě Poslanecké sněmovny. Já tady nechci opakovat to, co tady už zaznělo, ale připomenu možná ty věci, které tady úplně vypíchnuty nebyly a které v tom zákoně jsou. Nežijme ovšem zase v iluzi, že kvalitu českého školství lusknutím prstů zajistí navýšení nebo fixace platů učitelů. Tak to bohužel není. Jenom na vysvětlenou, provázející učitel je ten, který bude provázet studenta pedagogické fakulty, respektive fakulty vzdělávající učitele, v průběhu jeho odborné praxe. A to si myslím, že je velmi důležité. Musí velmi často komunikovat i s organizacemi mimo tu školu samotnou, a právě proto je dobře, když bude nejenom ta pozice definována, ale když bude také spravedlivě ohodnocena. My tady dáváme větší odpovědnost do rukou ředitele školy. Já to považuji za správné a rozumné. A chci zdůraznit, oproti té předloze z minulého volebního období se ty věci tady, myslím právě po debatách se zástupci pedagogických fakult, mimo jiné Asociací děkanů pedagogických fakult, se ten paragraf vlastně upravil do té podoby, jak ho máme dnes.
Ještě budeme hlasovat návrh na zkrácení lhůt. Ještě jednou poprosím pana poslance, aby nám řekl tu lhůtu, kterou navrhl.
Jak už jsem avizoval, dovoluji si navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 40 dní, tedy zkrátit o 20 dní na 40 dní.
Ano. Budeme pokračovat bodem číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr Martin Baxa. Pan ministr zastupuje pana ministra financí. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Jedná se o velmi stručnou novelu technicistní povahy, která obsahuje dva novelizační body. Návrhem zákona se transponuje pravidlo, podle něhož bude poskytnutí sdělení klíčových informací splňující požadavky podle evropského nařízení o sdělení klíčových informací považováno za splňující požadavky rovněž podle evropské směrnice, která je transponována do tohoto návrhu zákona. Navržená úprava tedy představuje administrativní zjednodušení v poskytování klíčových informací investorům spočívající v tom, že klíčové informace nebudou muset být předávány investorům duplicitně. Vzhledem k tomu, že se jedná o transpoziční předpis, který je velmi stručný, chtěl bych požádat o zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dní.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych předstoupil zde k vládnímu návrhu novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která má velkolepý rozsah dvou změn. Jenom bych ještě doplnil pana ministra, že zde lhůta pro implementaci nám uplynula už 30. června 2020, a jsme tedy v drobném zpoždění. Nicméně vláda předložila Sněmovně tento návrh 3. června 2022 a od léta tedy čekáme na jeho projednání. Jen krátce asi, co je sdělení klíčových informací. Je to základní dokument pro klienty retailové, drobné, s tím, že je vytvořen tvůrcem nebo prodejcem investičního produktu a slouží k tomu, aby právě tito retailoví investoři... jim byl poskytnut stručný, obvykle maximálně třístránkový, popis shrnující klíčové informace o těchto produktech, když má obsahovat tento dokument minimálně typové vymezení investora, pro kterého je daný produkt určen, rizikový, výnosový profil produktů, náklady produktů, informace o kontaktech, na které lze směřovat stížnosti investorů. To znamená, má být krátkou informací, přehlednou, aby se investor mohl rozhodnout, zda ten investiční nástroj je pro něj vhodný, či nikoliv.
Do obecné rozpravy se jako první hlásí pan poslanec Štolpa. Pane poslanče, prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přednesu stanovisko poslaneckého klubu hnutí ANO. Projednáváme dnes novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, kterou předložilo vládě Ministerstvo financí. Jako Česká republika potřebujeme být nejen pro české, ale i světové investiční společnosti a investiční fondy vítanou destinací a hrát roli na světové investiční mapě. Moderní ekonomický subjekt během svého života prochází rozhodnutími, jak vynaložit své prostředky co nejefektivněji, spotřebovávat nebo opačně odsouvat současnou spotřebu a investovat směrem ke zvýšení vlastní budoucí spotřeby. V ekonomické teorii je předpoklad, že subjekt v ekonomickém prostoru se chová racionálně s ohledem na maximalizaci svého užitku, z čehož vyplývá, že ekonomické subjekty budou omezovat současnou spotřebu a budou realizovat investice s potenciálem zvýšení budoucího užitku. Investice je aktivum, které podnik vlastní buď proto, aby zvětšil své bohatství prostřednictvím takovýchto výnosů z tohoto aktiva, jako je úrok, dividenda, autorský honorář a nájemné, nebo aby aktivum kapitálově zhodnotil, zde aby získal jiné užitky plynoucí investičnímu podniku z držby daného aktiva. Téměř každý pátý drobný investor v České republice snižuje objem svých investic, aby mohl pokrýt náklady na rostoucí výdaje v domácnosti. V Česku se průzkum konal koncem září mezi tisícovkou respondentů.
Takže rekapitulace: čerpalo by to méně osob a ta administrativa by byla jednodušší. Druhý je ten časový. Já bych ten časový tady také bral, protože tady ten obsahový není. Druhý důvod je, a to nevím, jaký je aktuální stav, jestli mi to řekne pan ministr, je to, že tady byl požadavek ČTÚ, ale podle mě už i ERÚ, že v tom zákoně o ochraně spotřebitele vypadla pasáž, že tyto mimosoudní orgány budou vyřizovat reklamace u spotřebitelů, a byla tady snaha to dostat do nějakého zákona, který je tady otevřený, což by se dalo využít u této novely ZEKu. Takže tady já bych poprosil, jestli můžu mít nějakou aktuální informaci, s tím, že se nebráním, abychom maximálně, jak to půjde, zkrátili ty lhůty.
Dobré poledne. Já vás všechny zdravím, vystřídali jsme se v řízení schůze. Děkuji panu zpravodaji za přednesení zpravodajské zprávy. A nyní otevírám obecnou rozpravu k tomuto bodu.
Já částečně odpovím na otázku pana poslance Nachera, prostřednictvím pana předsedajícího. Nicméně i pro tento případ je žádoucí, aby přechodový stav trval co nejkratší dobu. A co nejkratší, to je prostě co nejkratší maximálně možná. Velmi důležitým aspektem je právě zlepšení kontroly a minimalizace zneužívání tohoto institutu tím, že se nárok na zvláštní ceny neprokazuje pouze tím čestným prohlášením. Konkrétně se jedná o zajištění přiměřeného a účinného vymáhání předmětného nařízení a určení dozorového orgánu ČTU. Tento návrh má za cíl zpřesnění textu z hlediska postupu Českého telekomunikačního úřadu v případě méně závažného porušení povinnosti stanovené předmětným evropským nařízením. S tímto pozměňovacím návrhem můžeme vyslovit souhlas. Vážený pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, chtěl bych vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, a to ze dvou důvodů. Druhým důvodem je, že se jedná pouze o technickou novelu, která má zajistit přiměřené a účinné vymáhání předmětného nařízení.
Pane ministře, děkuji pěkně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím nikdo nepřihlásil. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Opětovně poprosím pana ministra Síkelu, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl.
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi do třetice uvést návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů. Jak jsem vás již informoval ve svém vystoupení v rámci prvního čtení, je nezbytné některá ustanovení nařízení provést v národním právním řádu, přestože se jedná o přímo použitelný předpis Evropské unie. Hlavním důvodem je skutečnost, že oblast dozoru nad trhem spadá výlučně do kompetence členských států Evropské unie a pouze členské státy jsou odpovědné za institucionální uspořádání dozoru a za stanovení pravomocí orgánům dozoru na svém území. Pro implementaci do našeho právního řádu byl zvolen způsob spočívající ve vytvoření jednoho zákona použitelného pro dozor nad všemi dotčenými výrobky dle nařízení o dozoru nad trhem. Implementace cestou jednoho zákona ovšem vyžaduje i provedení odpovídajících změn v některých dalších zákonech. Z tohoto důvodu se navrhuje provedení nezbytných změn v dalších osmi právních předpisech. Při projednání v prvním čtení byl návrh zákona přikázán k projednání v hospodářském výboru. Vzhledem k tomu, že se jedná o adaptační předpis, který obsahuje ustanovení, bez nichž nařízení o dozoru není v úplnosti na národní úrovni aplikovatelné, i vzhledem k tomu, že související právní úprava Evropské unie již nabyla plné účinnosti, chtěl bych vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, požádat o podporu tohoto návrhu na dnešním jednání.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Děkuji. Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu tedy končím. Nikoliv. Končím tedy i podrobnou rozpravu. Budeme pokračovat bodem číslo Než tak uděláte, načtu jednu omluvu. Pane ministře, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dobré odpoledne vám přeji. Je to návrh vládní, který tady přichází. Máme to nyní v prvním čtení. Dále zakotvení definice splatnosti mzdového nároku zaměstnance pro účely uspokojování mzdových nároků zaměstnanců.